Já jsem položil panu premiérovi tady nějaké otázky, na které evidentně nemá zájem odpovědět.
Nikoho nevidím, v tom případě rozpravu končím a mám zde žádost o odhlášení.
My jsme tedy přijali nařízení vlády. Toto rozhodnutí již vláda učinila. Vláda na to vyčlenila finanční prostředky v rámci vyjednávání zákona o státním rozpočtu, kde to byla jedna z priorit vlády.
Paní poslankyně Nytrová na téma podpora hospodářského růstu.
Je tedy přijat na úrovni vlády jako celku. Máme v tuto chvíli dokument. Ten se jmenuje Akční plán na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti. Čili to je jenom jeden z konkrétních příkladů, ale dalo by se takto i pokračovat. Zaznamenal jsem dotaz, který se týká zaměstnanosti. To znamená, že úřady práce vyplácejí dotace firmám za to, že někoho zaměstnávají. Vláda se snaží, abychom otázku zaměstnanosti vnímali v širším rozměru, protože o zaměstnanosti rozhoduje také naše schopnost budovat dopravní infrastrukturu. O zaměstnanosti rozhodne naše schopnost zahájit čerpání z nových fondů Evropské unie.
Ostatním děkuji za pozornost.
Dobré odpoledne, pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Současný vzor řidičského průkazu je předlohou, u které dochází k personifikaci pro jednotlivé žadatele přímo ve výrobě. Vydání řidičského průkazu je zároveň dokončením správního úkonu získání řidičského oprávnění a jedná se o doklad, který opravňuje k řízení motorových vozidel v celé Evropské unii. Lhůta 20 dnů vychází z technologie jeho výroby a zohledňuje také maximální lhůtu pro případy nárůstu počtu vydávaných řidičských průkazů. Obecně v praxi bývají obě lhůty obvykle ještě kratší, než jak jsou stanoveny právním předpisem. Ale protože se to dělá jenom na jednom místě, tak to opravdu pro všechna města v České republice není jednoduché.
Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec Zahradníček má doplňující otázku.
Ještě jednou, vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, podle informací z mého kabinetu pan ministr Prachař odpověděl a odeslal odpověď do Sněmovny v řádném termínu, to je do 14. října.
Děkuji za slovo. Vzhledem k tomu, že pan ministr není přítomen, tak jen stručně, o co jde. Dotaz spočívá v tom, v čem pan ministr vidí příčinu, jestli v tom vidí nějakou systémovou chybu, jestli to hodlá nějak řešit, nebo ne. Ale vzhledem k tomu, že pan ministr není přítomen, využil bych v tomto případě formu písemné interpelace na pana ministra.
Šestou interpelaci přednese pan poslanec Zdeněk Ondráček, který bude interpelovat pana ministra obrany Martina Stropnického ve věci odletu vojenského speciálu.
Děkuji za slovo. Nechci se k tomu vracet, ale přeci jen mi nedá, abych se nezeptal pana ministra obrany. Vzhledem k této kalamitě počasí toto vojenské letadlo nebylo schopno odstartovat.
Děkuji panu poslanci. Pan ministr už spěchá s odpovědí.
Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, při té dlouhé rozpravě o mrazu, která tady proběhla na této schůzi, snad jediný dopravní prostředek, který nebyl zmíněn, bylo letadlo. Teď vážná věta. Ta je zajišťována v úplně jiném režimu v Čáslavi. Jsme si vědomi, že je potřeba zajistit ještě jeden hangár, a tam jsou ty náklady odhadovány asi na 20 milionů korun, které budeme muset v rozpočtu najít.
Ten návrh zákona tady byl prosazen v Poslanecké sněmovně velmi těsnou většinou v minulých letech. To, co může vláda jasně garantovat, je, že její úřady a její instituce, které jsou dotčeny zákonem o majetkovém vyrovnání s církvemi, postupují striktně na základě zákona. Vládní výbor se zabývá monitorováním informací o tom, jak probíhá realizace zákona o majetkovém narovnání s církvemi. Zaměřuje se na způsob aplikace zákona tak, aby byly všechny instituce informovány, aby se sladily postupy státu v této věci. Já jsem přesvědčen o tom, že lhůty, tak jak byly nastaveny v zákoně, nebyly nastaveny realisticky, nebyly nastaveny s ohledem na znalost věci. Je informován ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a také ze strany Ministerstva kultury, jehož některé resortní organizace jsou rovněž dotčeny jako povinné osoby zákonem o majetkovém narovnání s církvemi. Čili tolik informace o tom, jak v tuto chvíli probíhá tento proces. Pokládal bych za vhodné, kdyby v krátkém čase Poslanecká sněmovna ten návrh mohla schválit.
Vy si asi děláte legraci, pane premiére. A já se tedy asi marně ptám, protože vy postupujete podle hesla ptejte se mě, na co chcete, já si stejně odpovím na to, na co chci já. Vy jste přece nekonali. Vy jste napsal v té odpovědi mně osobně, že jste si vědom toho, jak bylo všechno poddimenzováno, jak bylo špatně navrženo, že jste si toho byli vědomi už na konci loňského roku. Neočekávám vaši odpověď.
Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, samozřejmě že kdyby zákon o majetkovém narovnání s církvemi nebyl koncipován způsobem, že na ten zákon přímo navazují smlouvy uzavřené mezi státem a jednotlivými církvemi, tak by pravděpodobně bylo snazší dosáhnout úprav některých parametrů tohoto návrhu zákona. Změna podstatných parametrů by vyžadovala nové vyjednávání s církvemi o smlouvách, které byly uzavřeny mezi církvemi a státem. Nevím, jestli některá jiná politická strana se snažila na toto téma s církvemi diskutovat. S církvemi jsme diskutovali a bohužel jsme získali negativní stanovisko, a to nejenom ze strany katolické církve, ale i dalších církví, které byly smluvní stranou státu v oblasti majetkového narovnání mezi státem a církvemi. To negativní stanovisko nám znemožňuje, abychom při respektování principů ústavnosti a při respektování principů právního státu jednostranně změnili podstatné náležitosti v církevním narovnání, které jsou současně zmíněny i v těchto smlouvách. Prodloužení termínu je možná věc. Já tuto novelu podporuji, jsem připraven pro ni hlasovat a bylo by dobře, kdyby v Poslanecké sněmovně co nejdříve přišla na řadu.
Další interpelace pan poslanec Šincl ve věci zvýšení platů ve zdravotnictví.
Vážený pane premiére, díky působení minulých vlád a jejich necitlivému škrtání a snižování nutných finančních prostředků na nepravých místech je také zdravotnictví a sociální péče v opravdu nelehké situaci. Jedním z důsledků tohoto minulého působení vlád je kritické snížení počtu potřebného personálu na minimum. Zcela běžně jsou zaměstnanci v nemocnicích přetěžováni a v těchto nelehkých podmínkách se snaží o to, aby zdravotnictví a sociální služby vůbec fungovaly. To vše za situace, kdy ve zdravotnictví a sociálních službách klesla výše mezd na nejnižší úroveň ze všech resortů. Je velmi varovné, že mnozí zaměstnanci ve zdravotnictví v případě jiné nabídky se chystají z uvedeného důvodu svoji práci opustit.
Dámy a pánové, pěkné dopoledne.
Dámy a pánové, jenom sdělím těm, kteří zde nebyli, že jsem požádala Sněmovnu o usnesení, že Sněmovna nesouhlasí s odpovědí předsedy vlády na mou interpelaci, která se týkala situace v Ústavu pro studium totalitních režimů.
Kdo je proti? Přistoupíme tedy k další písemné interpelaci na předsedu vlády.
Věcí druhou je, odkud tyto odposlechy získávají.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane ministře, ještě než dám slovo panu poslanci Kolovratníkovi, tak vás seznámím s omluvami. Pan poslanec Sedláček od 16 hodin - pracovní důvody. Nyní poprosím předsedu volební komise pana poslance Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s výsledky druhého kola voleb.
Pane předsedající, pane premiére, vážení kolegové, kolegyně, dobré odpoledne před prořídlými řadami Sněmovny. Než zahájíme ve 14.30, tedy v pevný čas interpelace, tak vás seznámím s oněmi výsledky voleb. Co se týká volby předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření závažných pochybení na D47, bylo vydáno i odevzdáno 126 hlasů. Kvorum tedy bylo pro platnost volby nebo pro úspěšné zvolení bylo kvorum 64 hlasy. Poslanec Birke získal 27 hlasů a poslanec Stanislav Pfleger získal 63 hlasy. Volba nebyla úspěšná. Takže ani v tomto případě nebyl nikdo zvolen. I zde volba končí a zůstávají dvě neobsazená místa. Ani on tedy nebyl zvolen. I tato volba je u konce. Poslední, čtvrtá volba, to byl onen velký počet kandidátů do Rady Státního fondu kultury České republiky. Tím tedy konstatuji, že Rada Státního fondu kultury České republiky má po dnešku dva členy. I v tomto případě komise vyhlásí novou lhůtu a novou volbu, která proběhne na lednové schůzi. Tolik volby. Děkuji za prostor a předávám slovo panu předsedajícímu.
Zahájíme interpelace. Připraví se pan poslanec Nykl a po něm paní poslankyně Adamová.
Pěkné odpoledne, vážený pane předsedající, pane premiére, zbytku vlády. Zdravotnictví 2015, že zdravotnictví funguje z celkového hlediska efektivně, a tak by se mohlo zdát, že my vlastně příliš kritizujeme ten systém zdravotnictví. A to jsou tři čtvrtiny smluv, které jsou samozřejmě nekontrolovatelné. Porušujeme pravidla o přesčasové práci ve zdravotnictví. Máme kritizovaný systém vzdělávání. Máme nejlevnější léky v EU, které nám umožňují reexporty, a naopak máme nejdražší přístroje kardiovertery, defibrilátory, stenty, které samozřejmě jsou nehospodárné pro pojišťovny. Máme nedořešené miliardové kauzy IZIP, protonové centrum a mnohdy chybí morálka. Mně stačí odpověď ano, ne, nebo aspoň částečně ano.
Tyto dokumenty se vážou k naší totalitní minulosti, jejich důležitost pro vzdělávání budoucích generací, pro práci pedagogů, pro studium našich novodobých dějin. Tento projekt je ohrožen, protože v letošním roce končí dotace evropského operačního fondu administrovaného Ministerstvem školství. Přibližně 250 tisíc žáků se tak seznámilo s příběhy aktivních odpůrců a obětí komunistického bezpráví. Školám v uplynulých deseti letech bylo poskytnuto 63 filmů právě z tohoto projektu. Spolu s nimi i metodické a informační příručky. Do internetové mapové aplikace Naše revoluce ukládá informace a fotografie 57 tříd.
Děkuji. Dobré dopoledne.
Z dnešního jednání se omlouvá pan poslanec Jandák ze zdravotních důvodů, z dopoledního jednání se omlouvá pan ministr obrany z dnešního dne, od 9 do 11 z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Urban. Dnešní den od 10 do 12 z pracovních důvodů semináře se omlouvá pan poslanec Berkovec. Od 9 hodin ze zdravotních důvodů se omlouvá pan poslanec Kořenek. Já vám děkuji.
Ale přece jenom si neodpustím alespoň krátkou poznámku. Tak za prvé.
Děkuji.
Takže jestli je možné i v tomto případě nějakým způsobem pomoci a zapojit se do těch mezinárodních aktivit.
My jsme tady neměli tak nebezpečnou teroristickou skupinu, která je tak mohutná, tak dobře vyzbrojená a tak finančně vybavená. To, co se děje v Iráku, v Sýrii se týká i České republiky a máme povinnost vůči tomu.
Bohužel musím konstatovat, že dle tohoto materiálu má Jihomoravský kraj pro uvedené roky suverénně nejnižší investice v porovnání s ostatními kraji. Ptám se, jak tyto finanční prostředky Ředitelství silnic a dálnic využilo. Proč investor nerozfázuje výstavbu na objekty a úseky, které je možné realizovat postupně? Při hustotě dopravy středem města, a to kamionové i cyklistické, dochází prakticky každý den k nehodám. Změníte to?
Stavět lze jen na základě stavebních povolení. Na obě stavby jsou vydána v právní moci stavební povolení na rozhodující objekty hlavní trasy. Zpracovává se zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele obou staveb. Stavbou dojde k propojení realizovaného pisáreckého tunelu a realizovaných tunelů Dobrovského, čímž bude zkompletovaná západní část velkého městského okruhu. Stavba má vydané územní rozhodnutí v právní moci a my to chceme udržet. Příprava stavby jako celku je složitá, protože obchvat prochází územím Natura 2000 a to celou záležitost nesmírně komplikuje. Územní rozhodnutí chce Ředitelství silnic a dálnic zafixovat vydáním stavebního povolení na dílčí část stavby.
Pan předseda vlády odpoví.
Děkuji. My jsme tím navázali na dlouhodobou dohodu, která tady existuje mezi Českou republikou a Izraelem o strategickém partnerství, které zahrnuje i to, že střídavě se scházejí vládní delegace v jednotlivých zemích. To znamená, navázali jsme na předcházející setkání, která proběhla mezi českou a izraelskou vládou za předcházejících vlád, ať už to bylo v Izraeli, nebo ať už to bylo v České republice. Jsem rád, že jsme ještě zvládli v roce 2014 toto jednání uskutečnit. Vy jste se ptala, paní poslankyně, na konkrétní výsledky. V Izraeli je podle mého názoru možné čerpat velmi zajímavé zkušenosti s komerčním využitím výsledků výzkumu a také s podporou inovativního podnikání. V této oblasti dosahuje Izrael dlouhodobě velmi dobrých výsledků. Součástí bylo také jednání v oblasti zdravotnictví. My bychom rádi čerpali z Izraelských zkušeností s medikací léčebného konopí. Rádi bychom také zajistili školení českého zdravotnického personálu pro tuto oblast. Byla také diskutována případná možnost vývozu léčebného konopí do České republiky tak, aby se tady zlepšilo konkurenční prostředí a snížily eventuální ceny, pokud jde o dostupnost pro naše spotřebitele. My jsme jednali o tom, a jednali tam také zástupci Národního centra kybernetické bezpečnosti při NBÚ, o sdílení informací a izraelských zkušeností. Diskutovali jsme také o spolupráci v oblasti obrany, bezpečnosti, včetně výměny informací, které souvisí se situací na Blízkém východě. Česká republika dlouhodobě zastává konzistentní postoj. My jsme přesvědčeni o tom, že pro mírové řešení situace v této části Blízkého východu je nezbytné dosáhnout toho, aby vedle sebe mírově koexistovaly dva státy: Stát Izrael a palestinský stát.
Paní poslankyně s doplňujícím dotazem.
Pro vaše potřeby požádám Úřad vlády, aby vám zaslal seznam subjektů, které se účastnily.
Čtvrtá interpelace bude od pana poslance Herberta Pavery na téma moderní léčebné metody.
Děkuji, pane předsedo. Podle mých informací se zmíněný zákrok týká ročně zatím maximálně 500 pacientů. A připomenul bych, že pokud těmto pacientům bude končetina zbytečně amputována, finanční náklad bude přibližně pětkrát až šestkrát vyšší. Jelikož tato situace nastala v důsledku sporu dvou ministrů vaší vlády, ptám se přímo vás, pane premiére, co uděláte proto, aby se situace co nejdříve vyřešila a úhrada zmiňované unikátní metody byla včas zařazena do úhradové vyhlášky.
To znamená samozřejmě znovu zdržení. Jak chcete, aby byly projekty z Evropské unie vůbec realizovány, když v podstatě všechno spotřebujete jenom tou administrací? Kolik zůstává dodavateli? No nejde. Já už opravdu to nechápu. Když vidím pana kolegu Vozdeckého... Proč my si komplikujeme život? Já jsem záviděl starostovi ze Schattenbergu. To je změna systému.
Děkuji panu poslanci Petrů.
A jestliže celá Evropa snad s jedinou výjimkou k tomu přistoupila, tak ví moc dobře proč. A prosím, neposílejte naše dotace z Evropské unie zbytečně do deklasu.
Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Děkuji. Za druhé dobrá zpráva pro Poslaneckou sněmovnu, jak se mění společenská atmosféra. Atmosféra se úplně změnila a je to dobře. Praxe ukázala, že je to špatně. Ale není to ta ideální cesta, dopadlo to na tisíce starostů i dalších zadavatelů, kteří v tom byli v podstatě nevinně. Nakonec vznikly tři, teď je zpátky šest. Já chci říct, co mi v té novele chybí. My jsme to říkali taky, tak to neberte jenom jako kritiku opozice za každou cenu. Kolegové z komunální politiky mi určitě potvrdí, že máme stejnou zkušenost. Firma, která nám vyhrála zakázku, odflákla tu realizaci, protože podsekla cenu, nechtěla držet záruku, museli jsme se s nimi soudit, mnohdy to opravit za vlastní peníze, rok, dva, tři, čtyři roky ty peníze z nich dostávat zpátky. Pořád je to stejné. Je to naprosto normální a racionální. My znovu nedáváme mezi možná hodnoticí kritéria reference, klíčový bod. Rozumím tomu, že to nemůže být absolutní kritérium. Veďme debatu o tom, že třeba reference mohou mít maximálně jenom nějakou váhu, aby zase reference nepřevážily, a tím pádem automaticky nevyhrávaly nejvyšší nabídky, nesmyslně vysoké, jenom proto, že hodnoticí komise dá skvělé reference a těm ostatním je sníží. To tam vůbec není. - naprosto neuvěřitelně dlouhá doba rozhodování ÚOHSu.
Proto prosím, neberte to dnes tak, že by opozice chtěla obstruovat, chtěla by zařazovat nové body na program.
Prosím opět příslušné kolegy, aby konzultace nevedli za zády řečníka.
Myslím si, že náš zákonodárný sbor má možnost přijmout nějaké usnesení, které by právě vedlo k tomu, co tady už zmiňovala paní kolegyně Chalánková. Novou skutečností je to, že 4. listopadu 2014 Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku oznámil, že nepřijal stížnost české matky a shledal ji nepřípustnou, neboť matka se mohla už v dubnu znovu obrátit na norský soud a požádat o to, aby jí děti svěřil. Zatím to neudělala, a nevyčerpala tak prý všechny opravné prostředky, které má v Norsku. Padá tím poslední, byť teoretická překážka toho, aby Česká republika vzala Evu Michalákovou a její syny pod svou diplomatickou ochranu a oficiálně informovala vládu Norského království, že jejich dosud soukromý spor považuje za mezistátní spor mezi Českou republikou a Norskem ve smyslu mezinárodního práva veřejného. Pokud se potvrdí informace, že Evropský soud pro lidská práva stížnost odmítl. Sourozenci jsou od sebe odděleni, každý žije v jiné pěstounské rodině. Kdybyste chtěli těch informací víc, klidně mě můžete navštívit v poslanecké lavici, nebo paní kolegyni Chalánkovou, a můžeme vás skutečně do podrobností s tímto případem seznámit. A já si přece myslím, že jsme zákonodárci také od toho, abychom hájili práva našich občanů. Nemluvě o tom, že v jiných případech, v případě pana Bubeníka, v případě pana Pilipa i těch dvou fotografů v Řecku - pana Bubeníka jsme byli schopni vysápnout ze spárů Kuby, zpravodajce nebo fotografy, kteří spolupracovali s armádou, jsme byli schopni vytáhnout z Řecka, a tady nejsme schopni se postarat o vlastní občany? Já bych poprosila, pane premiére, když hovořím, tak za mnou tady nehalaste nic. Tak klaďte řečnické otázky na mikrofon, prosím, tohle není forma dialogu. Děkuji. Na Ministerstvu zahraničních věcí mají bohužel v současné chvíli tendenci tvrdit, že paní Michaláková všechny opravné prostředky nevyčerpala. Ale to, co tvrdí Ministerstvo zahraničních věcí, je nepravda, a to hned ze dvou důvodů. Paní Michaláková se nebude proti ničemu odvolávat. Ona zahajuje zcela nové řízení od nuly, na tom nejnižším správním stupni. Následovat pak budou opět všechna možná odvolání a dovolání.